Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom bych chtěl reagovat na slova pana Jakoba. My jsme se připravili na dnešek, věděli jsme, že bude korespondenční volba.
Prosím. Budu velmi rád, kolegyně a kolegové, když budete respektovat jednací řád. Já jsem na to upozorňoval, já vám nemůžu vzít právo vystupovat s přednostním právem, ale znovu upozorňuji na to, že se má vystupovat k pořadu schůze. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Karla Havlíčka. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.
Prosím, nechci to brát ani konfliktně ani konfrontačně. Myslíme tím samozřejmě covidovou. Poslední covidová podpora za listopad a za prosinec byla připravena ještě naší vládou. Rozumím tomu, že se bude diskutovat korespondenční volba, ale priorita dnes je někde jinde. Takže jsme v situaci, kdy podnikatelé už tři měsíce jsou bez podpory. V určité chvíli je lepší si stoupnout před firmy a říct: Nebude nic.
Po pevně zařazených bodech. Po té volbě - dobře - potvrzení předsedů.
Změnou Úmluvy o zrušení provozní dohody přešla od 2. července 2001 na prozatímní bázi a od 28. listopadu 2002 na definitivní bázi všechna práva k využívání kosmického segmentu na privatizovanou společnost EUTELSAT, akciová společnost. Činnost EUTELSAT je i nadále upravena Úmluvou a Protokolem. Jako mezivládní organizace je pověřena dohledem nad soukromou společností EUTELSAT, akciová společnost. Sekretariát rovněž poskytl texty dokumentů, k nimž by Česká republika měla přistoupit. Dokumenty upravující výsady a imunity organizace patří k základním dokumentům organizace. Z těchto důvodů se navrhuje, aby Česká republika přistoupila k výše uvedeným dokumentům. Z toho důvodu budou Protokol a Dohoda po svém schválení vládou předloženy Parlamentu České republiky. Po schválení přístupu k těmto mezinárodním smlouvám Parlamentem České republiky budou listiny o přístupu k Protokolu a k Dohodě podepsány prezidentem republiky. Protokol a Dohoda upravují právní subjektivitu, výsady a imunity EUTELSAT. Archivy EUTELSAT jsou nedotknutelné. EUTELSAT jako právnická osoba je vyňata ze soudní jurisdikce smluvních stran. Majetek a příjem je osvobozen od přímých daní. Zástupci smluvních stran požívají výsad a imunit při výkonu svých úředních funkcí a v průběhu cest na místo výkonu těchto funkcí. Úředníci organizace jsou osvobozeni spolu s členy rodiny od národní služby včetně vojenské. Mohou při prvním nástupu do funkce na území cizího státu bezcelně přivézt věci osobní potřeby a vyvézt je při ukončení výkonu dané funkce. Jsou osvobozeni od poplatků do systému sociálního zabezpečení a daně z příjmů. To tedy si nejsem úplně jistý, proč by úředníci této organizace neměli platit sociální pojištění a neměli si přispívat na svůj důchod. Odpovídají úkolům organizace a výsadám a imunitám jiných odborných mezinárodních vládních organizací. EUTELSAT má sídlo ve Francii, kde zejména dochází k uplatnění práv a imunit organizace. Plnění závazků vyplývajících z Protokolu a Dohody je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanovením finančně právních předpisů o vynětí ze zdanění. To je další problém. Přístup České republiky k Protokolu a k Dohodě je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. V EUTELSAT se neplatí žádné členské příspěvky, ani přístupem k protokolu a k dohodě České republiky žádné finanční závazky nevzniknou. Bude tedy bez dopadu na státní rozpočet České republiky. Uvedenou novelou byly jednoznačněji upraveny požadavky na sjednávání mezinárodních smluv z hlediska kritérií pro určení, u jakých mezinárodních smluv podléhá jejich ratifikace souhlasu Parlamentu České republiky.
Jako pražský poslanec se tomuto tématu věnuji od roku 2016, kdy jsem tehdy předložil první návrh regulace Airbnb paní primátorce Krnáčové, a od té doby se nám nepodařilo - a je potřeba si to říci otevřeně - tuto problematiku vyřešit. Podařilo se prosadit pouze dílčí změny v roce 2019, pokud se týká společenství vlastníků jednotek a povinnosti oznámit předem správci společenství vlastníků jednotek, že byt bude používán ke sdílenému ubytování, a změna výchozího nastavení rozúčtování. Je nezbytné ho upravit a vylepšit tak, aby fungoval v praxi. Takže ta pravidla pro podnikání je skutečně potřeba nastavit. Musíme samozřejmě v tomto ohledu respektovat koaliční smlouvu. Zákon musí fungovat v praxi efektivně, musí být vymahatelný vůči těm platformám, a to tam dnes není. Chápu, že to je složité, že to je významná výzva a velký úkol, ale nemůžeme do toho jít bez toho, aniž by ty zákony ve finále nebyly vůči digitálním platformám vymahatelné. A to je věc, kterou musíme odpracovat i na úrovni vlády.
Také děkuji předsedovi poslaneckého klubu české Pirátské strany.
Férově musím říct, že ODS je tam v opozici, to musím tedy férově říct, jako my, nicméně připomenu, že to podpořilo celé zastupitelstvo. Já jsem se tady znovu ujišťoval u kolegyně Kordové Marvanové - celé pražské zastupitelstvo.
Doporučuji hlasovat o každém předsedovi zvlášť. Ano, zaznamenal jsem návrh na odhlášení. Počet poslanců se ustálil. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme potvrdili předsedu výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Lubomíra Metnara. Nyní budeme hlasovat o potvrzení předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 102 bylo přihlášeno 136 poslanců, pro návrh hlasovalo 136, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme potvrdili předsedkyni výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, paní poslankyni Kláru Dostálovou. Předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
EUTELSAT byl založen v roce 1977 k provozování družicové soustavy poskytující telekomunikační služby pro přenos televizního a rádiového vysílání, telefonních hovorů a dat v rámci Evropy. Výsady a imunity EUTELSAT odpovídají úkolům organizace a výsadám a imunitám jiných odborných mezinárodních vládních organizací. EUTELSAT má sídlo ve Francii, kde zejména dochází k uplatnění práv a imunit organizace. Za této situace přichází v úvahu uplatnění Protokolu v případě služební cesty zástupců smluvních stran a úředníků do České republiky. Dokumenty upravující výsady a imunity organizace patří k základním dokumentům organizace a předpokládá se, že smluvní strany EUTELSAT budou vázány rovněž úpravou o výsadách a imunitách. Následně by měly být prezidentem republiky texty Úmluvy ratifikovány a listiny o přístupu k Protokolu a k Dohodě podepsány. V EUTELSAT se neplatí žádné členské příspěvky, ani přístupem k Protokolu a k Dohodě nevzniknou České republice žádné finanční závazky. Bude tedy bez dopadu na státní rozpočet. Předchozí vláda předkládaný materiál projednala dne 9. prosince 2019 a usnesením číslo 886 vyslovila souhlas s přístupem České republiky k Protokolu a k Dohodě. Vyslovila rovněž souhlas s ratifikací Úmluvy a její změny. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh v minulém funkčním období neprojednala. Návrh je proto oběma komorám předkládán znovu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Ondřej Lochman.
Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne.
Je tam spousta kvalitních odborníků, kteří denně analyzují různé dezinformace a připravují doporučení. Ten tým je kvalitní, jsou to odborníci. A já doufám a pevně věřím, že současný ministr vnitra tento tým bude rozvíjet a naším cílem bylo, aby tyto týmy vznikly i na jiných ministerstvech. A já věřím, že se to podaří. Takže vás poprosím o podporu tohoto bodu a zařazení na program schůze jako druhý bod.
Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí k hlasování. Pane předsedo, chci říct jednu věc: nyní můžete vystoupit s přednostním právem, ale už ne k pořadu schůze, protože přihláška musela padnout do půl desáté. Děkuji. Přečtu omluvu, respektive její zrušení. Kdo je proti tomuto návrhu?
Změnou Úmluvy a zrušením provozní dohody tak přešla všechna práva k využívání kosmického segmentu na privatizovanou společnost EUTELSAT, akciová společnost. Dokumenty upravující výsady a imunity organizace patří k základním dokumentům organizace a z těchto důvodů se nyní navrhuje, aby k nim Česká republika přistoupila. Protokol a Dohoda upravují právní subjektivitu, výsady a imunity EUTELSAT. Archivy EUTELSAT jsou nedotknutelné. EUTELSAT jako právnická osoba je vyňata ze soudní jurisdikce smluvních stran. Zástupci smluvních stran požívají výsad a imunit při výkonu svých úředních funkcí a v průběhu cest na místo výkonu těchto funkcí mají imunitu vůči zatčení, zabavení zavazadel, nepodléhají pravomoci soudů. Úředníci organizace jsou osvobozeni spolu s členy rodin od národní služby včetně vojenské. Výsady a imunity EUTELSAT jsou finanční, jsou vázané na činnost EUTELSAT a výkon služby v rámci EUTELSATu. Odpovídají úkolům organizace a výsadám a imunitám jiných odborných mezinárodních vládních organizací. Plnění závazků vyplývajících z Protokolu a z Dohody je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními finančně právních předpisů o vynětí ze zdanění. Dlužno také podotknout, že v organizaci EUTELSAT se neplatí žádné členské příspěvky a přístupem k Protokolu a k Dohodě České republice ani žádné finanční závazky nevzniknou.
Děkuji, pane poslanče. Ano, pan poslanec Havlíček.
Připravovali jsme ho ještě v dobách minulých, je tam zpoždění, to je třeba uznat, a proto je důležité, aby se to dnes schválilo.
Děkuji pěkně.
Systém EUTELSAT byl založen v roce 1977 na základě dohody mezi evropskými státy. Následně byly na mezivládní konferenci konané v roce 1982 v Paříži přijaty Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci, dále jen Úmluva, která vstoupila v platnost 1. září 1985 včetně dodatku, a Provozní dohoda o Evropské telekomunikační družicové organizaci EUTELSAT. Organizace poskytovala mezinárodní a národní pevné satelitní služby, především telefonické a datové přenosy, obchodní komunikaci, přenosy televizních a rozhlasových programů.
Bylo to i díky obstrukčním projevům tehdejší opozice. Byly to takové drobné obstrukční naschvály a já to beru sportovně. Já říkám, nemyslím si, že to byl nějaký naschvál, že včera nedošlo na lobbing. Byl zařazen do opozičního okénka jako pátý bod. Pak se já nemůžu divit, že nepřijde řada ani na můj lobbing. Vlastně pořádně jako navrhovatel ani nevím, kde skončil, on někde propadl roštem na organizačním výboru a už se dále o etickém kodexu poslance nejednalo. To samozřejmě přináší riziko ohrožení veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing tak může mít i negativní konsekvence, jako jsou nepřípustné ovlivňování, nekalá soutěž, politická korupce ve formě takzvaného zajetí regulátora, které nepříznivě dopadají na veřejný zájem, veřejné politiky, a tedy i ekonomiku. Nestátní neziskové organizace, které dlouhodobě usilují o regulaci lobbování v České republice, ji považují za důležitý prvek v rámci boje s korupcí. Rovněž přijímané právní regulace lobbování v posledních letech v jednotlivých zemích v Evropě svědčí o aktuálnosti a naléhavosti této problematiky. Děkuji za pozornost.
Děkuji za přednesení bodu.
Současně bych chtěl připomenout, že vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zvýší kvalitu legislativy, že každou novou regulaci důkladně zváží na základě analýzy očekávaných dopadů a že legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, ráda bych předřadila bod 43, sněmovní tisk 56, což je změnový zákon, který, jak již bylo řečeno, měl být probírán včera. Bohužel na něj nedošlo a chtěla bych ho zařadit jako první bod. Uvědomuji si, že paní ministryně není přítomna, ale jistě všichni víme, že ministři mohou delegovat a jiný ministr může předložit za nepřítomného ministra. A teď, co mě k tomu vede? Tento změnový zákon obsahuje novely souvisejících zákonů, především zákona o obalech, dále pak živnostenského zákona, zákona o daních z příjmů, zákona o Státní a zemědělské potravinářské inspekci a zákona o výrobcích s ukončenou životností, samozřejmě ještě další legislativně technické úpravy. Všichni víme, že takovýto zákon je vynikajícím nosičem. Nemusím říkat, co je to nosič - je to prostě zákon, na který se dobře dávají přílepky.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na tuto schůzi zařadit nový bod, protože se domnívám, že je velmi důležitý a že bychom jej měli projednat možná dříve než některé další zákony, a to je boj proti dezinformacím. V posledních dnech se v médiích objevily články o tom, že se boji s dezinformacemi nevěnuje dostatečná pozornost, a byly tam také útoky na vládu premiéra Andreje Babiše, že se tomuto tématu vůbec nevěnovala. Já si dovolím říct, že to není pravda a že tomu tématu byla věnována velká pozornost.
Dále se předkládají k vyjádření souhlasu s přístupem Protokol a Dohoda. Vláda předkládaný materiál projednala dne 9. prosince 2019 a svým usnesením vyslovila souhlas s přístupem České republiky k Protokolu a k Dohodě a s ratifikací úmluvy a její změny. Návrh je proto oběma komorám předkládán znovu.
Děkuji, pane předsedo. Hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Tak jenom pro ujasnění.
Ale "opakování matka moudrosti" se říká. Chtěl jsem jenom reagovat na ty podmínky, které panují pro zaměstnance této společnosti. Tak to bylo nastaveno v té firmě a my nejsme ti, kteří bychom to mohli změnit.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí? Pan zpravodaj. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy k tomuto tisku?
Pokud se nepletu, tak byť je to zákon, tak je to i pod smlouvou, a předpokládám, že tento návrh půjde pouze do zahraničního výboru. Ale možná se pletu.
Děkuji pěkně. Zeptám se pana navrhovatele, pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Pane zpravodaji, prosím. Já jsem v obecné rozpravě nezaznamenal žádné přednesené návrhy, o kterých byl se dalo hlasovat. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh než určit zahraniční výbor jako výbor garanční? Ano, eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Jenom zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Potvrdili jsme zahraniční výbor jako výbor garanční.
Já jsem vyzýval tady kontaktem pana předsedu hospodářského výboru, který sám avizoval, že se tím na hospodářském výboru budeme zabývat. Tak bych navrhl ještě hospodářský výbor, aby se tím zabýval, protože tam to vždycky bylo, a myslím, že ta smlouva tam patří.
Ano, děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat, tiskem 91 se bude zabývat i hospodářský výbor. Je ještě další návrh na případný alternativní výbor, který by se předmětným tiskem měl zabývat? Neeviduji.
Ale asi na to máme různé názory. Já tam vidím přihlášeného Marka Nováka od nás, který mi rovnou říkal, že s tím také nesouhlasí. Zřejmě to takhle bude, ale je potřeba si to tady takhle říct na rovinu. Vojtěch Munzar řekl, že ten návrh je totožný, a zároveň - já jsem si dělal poznámky - Jakub Michálek řekl, že je potřeba řádný legislativní proces. A teď to přílepek není, teď je to už jenom samostatná věc, takže to totožné opravdu není. Není to přílepek a je to ten řádný legislativní proces, po kterém volá Jakub Michálek. Je tady návrh, projednala to vláda. Teď je tady druhá verze, teď Jakub Michálek řekl, že by udělali třetí verzi. Ano, asi se to bude týkat Prahy, Karlových Varů, Českého Krumlova pravděpodobně. Je možné, že někdo - a já si pamatuji ty reakce, to byl Leo Luzar z KSČM, který říkal, že by to mohly zneužívat některé menší obce nebo obce na horách - tamhle koukám na kolegu, který mi to také připomněl. Tak to tady odhlasujme a bude. Třetí kontext je čas, proč jsme tady. Tak za prvé, my jsme měli včera zastupitelstvo, já jsem si dovolil odejít v půl třetí ráno, oni skončili, ten zbytek, ve čtyři ráno, a my jsme se tam právě o tom bavili. Teď, kvůli pandemii, kvůli covidu, je ten tlak a množství turistů v centru neskonale menší. To znamená, že tady je skutečně ten čas, tak to pojďme využít. Protože tady není tolik turistů a můžou se udělat ty změny, které by se asi za normálního chodu dělaly těžko. No a teď, o co tady vlastně jde, a to je reakce na Vojtěcha Munzara. S tím souhlasím, dokud to nenarazí na právo někoho, kdo ho chce užívat, a nechce, aby ztrácel na hodnotě. V ideálním světě - v ideálním světě! Nainstalují ve svých bytech požární hlásiče, detektory. Tady v takovém memorandu - já to nebudu číst celé, abych nezdržoval - jsou vlastně odpovědi na všechno, co my hledáme, ale to je ten ideální svět, to je jenom Bílkova 13, Bílkova 15, koukám, že to jsou dva domy vedle sebe. Ale v tom zbytku to tak není.
Návrh je proto oběma komorám předkládán znovu. Proto ještě jednou apeluji na to, abychom se těmito smlouvami opravdu zabývali.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Koten.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, dámy a pánové, jak jsme si tady vyslechli zpravodajskou zprávu, tak samozřejmě dá se říct, že tento zákon je poměrně důležitý. Upravuje též financování SPU. Světová poštovní úmluva stanoví zejména všeobecná pravidla pro výměnu listovních zásilek a balíků, povinnost členských zemí zajišťovat univerzální poštovní službu, specifikuje zásadu svobody provozu a upravuje výši terminálních poplatků a rozsah odpovědnosti poštovních zpráv. Ujednání o poštovních a peněžních službách, které se zabývá především službou mezinárodních poštovních poukázek, má fakultativní charakter a je závazné jen pro členské země, které k němu přistoupily. Česká republika je účastníkem tohoto ujednání, které obsahuje zejména zásady provozu, technická a technologická ustanovení, vymezení odpovědnosti a principy odúčtování mezi určenými provozovateli těchto služeb. Kromě tohoto rozsáhlého projednání a schvalování změn a doplňků akt volí kongres také generálního ředitele mezinárodního úřadu SPU, jeho náměstka a členské země do stálých orgánů SPU. Poslední řádný, to je 26. kongres se konal v roce 2016 v Istanbulu. Na tomto kongresu se však nepodařilo nalézt řešení všech složitých finančních otázek spojených zejména s financováním činností SPU prostřednictvím členských příspěvků a s udržitelností důchodového systému SPU ani kompromis v navržených organizačních změnách orgánů SPU, to je Administrativní rady a Rady poštovního provozu. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. srpna 2018 číslo 542 se zmíněného zasedání mimořádného kongresu SPU, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, zúčastnila právě i delegace České republiky, která velmi aktivně participovala na všech jednáních kongresu.